Protože ty matky by rády do práce. A jenom proto, že jsme se k tomu zavázali. Nemáme vůbec žádnou povinnost. Kraje, obce, města žijí z daní. Ale my jsme to slíbili, tak to plníme. My hledáme ty peníze na národní investiční plán. A je to potenciál, který se stále mění. Takže tím se taky zabýváme. Rekonstrukce a přestavba veřejných budov, na sport, tělocvičny. A starostové to vědí. A řešíme ty šmejdy, kteří zneužívají ty dávky na sociální bydlení. A nejsme schopni je srazit s tím nájemným. A my jsme přišli. Teďka konečně paní Dostálová přišla s projektem Výstavba. Ale my se bavíme o dostupném bydlení. Protože chtějí bydlet nejenom lidi sociální, ale chtějí bydlet i mladí, i staří, byty jsou drahé, nájem je drahý, nemáme ten správný zákon. Teďka řešíme rekodifikaci stavebního zákona, tak doufejme, že vaše strana nás podpoří.
Děkuji. Pan ministr vám odpoví písemně do 30 dnů. Nyní prosím pana poslance Bartoška, který bude interpelovat ve věci dluhu Českých drah pana ministra Ťoka.
Jedná se o částku 300 milionů eur, to je přibližně 8 miliard korun. Jediným řešením je tento dluh refinancovat, tedy vydat novou emisi veřejně obchodovatelných dluhopisů v podobné výši do června 2019 a výnos z nové emise použít na splacení těchto dluhopisů. Proces nové emise v takovéto výši vyžaduje několik měsíců příprav, prezentací a jednání s věřiteli. Proto bych se rád dotázal, jak daleko je proces přípravy nové emise dluhopisů a jestli se stihne získat výnos z této emise do 22. července. V případě, že se totiž nová emise neuskuteční do června, jedná se o nedbalost a poškozování akciové společnosti České dráhy ze strany vedení společnosti. Bylo by poté nutno zvážit, zda se jedná o úmyslný trestný čin, či nedbalost.
Než povolám dalšího řečníka, je zde omluvenka. Připraví se pan poslanec Profant.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych velmi poděkovat paní ministryni, že jako jedna z mála z vlády si na nás našla čas a přišla. Před volbami jste slibovali snížení daně z příjmu a zjednodušení daní. Shodou okolností jsou to podobné priority, jako mají Piráti v této oblasti. To vy jste nepodpořili.
Prosím paní ministryni o odpověď.
Vážený pane poslanče, dámy a pánové, samozřejmě těch změn chystám hodně. Ale řeknu to úplně upřímně, jak k tomu přistoupíme. Využijeme už dvě oblasti, které máme. První z nich je tzv. EPO neboli možnost elektronického podání, možná to znáte, co je na stránkách Finanční správy, a tzv. daňovou informační schránku, kterou možná znáte také, pokud máte do ní přístup. A toto jsou dvě oblasti, které využijeme právě pro tento online finanční úřad, protože si myslím, že už je skutečně nazrálá doba k tomu, aby šlo takto podávat přiznání, jako je to třeba v Estonsku nebo Švédsku. Takže to je pro mě absolutně teď největší... A je to docela velký projekt. Čili bude možné vlastně... Rovněž se umožní rozvoj některých procesních možností. Nebude to jen jednorázový projekt, ale bude to postaveno tak, aby se tam mohly přidávat další funkcionality, to znamená, abychom na něm mohli dále stavět. A samozřejmě s tím budou také souviset další funkcionality. Kromě toho zhruba do měsíce pošlu do meziresortního připomínkového řízení nový zákon o digitální dani. O tom jsem vás informovala posledně. Ta spadla definitivně asi před měsícem, nebo možná šesti týdny pod stůl. Na to prostě čekat nechceme. Já to považuji - někdo to označuje za sektorovou daň. Je to prostě vyrovnávací daň. Ty platformy tady podnikají. Takže to je další věc, na které pracujeme. Sazbový balíček jsem do meziresortu poslala.
Vidím, že ano. Tak prosím.
Děkuju za odpovědi, paní ministryně.
Chápu, že někdo může říkat, že to dlouho trvá, ale tak jsme si vybudovali stát, tak jsme si vybudovali struktury tady. Jenom klíčové fakultní nemocnice tam mají za 9 miliard. Kultura tam má za 44 miliard. A samozřejmě velice důležitá je legislativa. Globálně. A analyzujeme jednotlivé položky a samozřejmě vyhodnocujeme -
Pane poslanče, já vás vyzývám, abyste přestal tady dělat šaškárnu a šel si sednout! Považuji to za nevhodné chování!
Ty interpelace. Potom když mě někdo kritizuje, proč sem nechodím, pane poslanče, Stanjuro, tak se nedivte. Pro mě je to jenom ztráta času. Takže máme konkrétní výsledky a zkusme být objektivní.
Já se jenom omlouvám, neodpustím si to, magnetická rezonance v Kroměříži už je, byl jsem se na ni podívat minulý týden. S faktickou poznámkou pan poslanec Ferjenčík, potom mám tři přihlášky.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Takže o věci, která je za 3,5 bilionu korun, ta se tady připravuje v utajení. Vláda ji údajně projednala, nebo nějak pokoutně neprojednala, tak bychom rádi viděli ten dokument. Mně to přijde úplně normální. Já nevím, proč by se nemohl každý podívat, jaký je ten investiční potenciál. Pro všechny lidi. Tady to zaznělo naprosto jednoznačně. A my tady trávíme 30 minut tím, že pan premiér mluví o věcech, na které se ho nikdo neptal. Děkuji za pozornost.
Děkuji. Já se domnívám, že zde i podle jednacího řádu nebyl žádný důvod, abych přerušoval pana premiéra, protože hovoří o investicích.
Nikdy nedává žádný ministr žádné miliardy. Předpokládám, že to schválila vláda, pane premiére, i když Sobotkova. V té otázce nebyl ani stín kritiky. Ani v té písemné interpelaci, ani v mém vystoupení. Ale nebyl by to pan premiér, kdyby otázku nepovažoval za kritiku.
Opravdu přísahám, že nevím. Územní pracoviště jsou stanovena vyhláškou ministra financí. Já žádnou vyhlášku nechystám. Tak v podstatě všichni pracují na nějaké optimalizaci. Prostě probíráme to, řešíme to a jsme to schopni zvládnout. A paní generální ředitelka na tom taky pracuje. Nebudeme tam dělat pogrom, protože jsme rádi, že finanční úřady pracují tak, jak pracují. Ale i tam ona zvažuje určitou optimalizaci agend. Takže taky to samozřejmě zvažuje všechny tyto úvahy. Že půjde cestou, že čím výš, tím bude snižovat více, jestli mě chápete. A čím níže, to znamená, teď se bavíme o územních pracovištích, tak tam co nejméně. Čísla žádná nepadají, ona to systemizuje, připravuje si podle představ. Takže teď k vaší otázce, abych neuhnula. Územní pracoviště podle vyhlášky se rušit nebudou. To znamená, jestli třeba by nestálo za to uvažovat, protože jsou třeba územní pracoviště, a to samé dělá Celní správa, která, kam nezavítá poplatník, jak je rok dlouhý. Takže ona si to mapuje, dělá si analýzy a to je všechno. A to si myslím, že je v pořádku. Zatím toto je naprosto všechno a žádné jiné informace nemám. A mám velmi silnou pochybnost, že by jiné informace byly. A logicky se o tom baví s řediteli. To jsou její nejbližší, to je její poradní orgán. Udělá pořadu ředitelů finančních úřadů a baví se s nimi. Jak to vidíte? Kde bychom mohli nějakou agendu? Ono se to mění třeba v průběhu tří pěti let. Protože ta automatizace se mění. A ona samozřejmě se o tom musí bavit se svým poradním orgánem. A jak já to znám, to prostředí, důvěrně, tak samozřejmě se radí se svým poradním orgánem. Nebo někomu ve vašem okolí. A vy mě interpelujete, což je v pořádku, já se tomu nebráním, jenom vám říkám, jaký je momentální stav věci. A ona to musí dělat. Tak jako já musím debatovat se svými vládními kolegy. A až něco bude, tak určitě se to včas všichni dozvědí.
Děkuji. Má. Prosím.
Vážená paní ministryně, děkuji za odpověď. A pokud říkáte, že žádná pracoviště se přes vyhlášku rušit nebudou, to mě tedy uklidnilo.
Ale může se stát, že se provoz někde třeba jinak nastaví. Protože nemá cenu, když tam nikdo nepřijde, ale nemluvím o nikom konkrétně. Teď se to mapuje.
Děkuji a prosím pana poslance Třešňáka, který bude interpelovat pana ministra Vojtěcha ve věci letecké záchranné služby. Připraví se paní poslankyně Procházková.
Vážený pane ministře, původní idea vlády, tedy zajišťovat všechna stanoviště letecké záchranné služby státem, byla nakonec shozena pod stůl, což znamenalo vcelku zásadní zvrat v konceptu, který byl vládou poslední dva roky prezentován jako ten nejvhodnější. Dle posledních informací tedy ministerstvo připravuje zadání výběrového řízení na leteckou záchrannou službu celkem na osmi stanovištích. Bohužel z těch prezentovaných informací není jasné, jakým způsobem bude obsluhován Karlovarský kraj, tak aby byl plně pokryt. Problémem není jen pokrytí Ašského výběžku a části Krušných hor, ale i třeba hůře přístupný terén Doupovských hor pro zdravotnickou záchrannou službu. Dle vyjádření nejen v médiích, ale i na podvýboru počítá údajně ministerstvo se smluvním zajištěním s německými partnery ze Saska a Bavorska pro dokrytí celého území kraje. Za prvé, v jaké fázi se nachází zpracování zadávacích podmínek a platí stále termín konec dubna tohoto roku? Konkrétně, kdy bude podepsána smlouva, která toto bude řešit? Nejen ta rámcová s Bavorskem a Saskem, ale i samotná prováděcí smlouva. Zda umístění stanovišť a doletové vzdálenosti ze Spolkové republiky Německo vyhovují včasnému doletu k pacientovi. A to nejpodstatnější, snad to stihnu za těch pár vteřin: Jakou to bude představovat finanční zátěž a jakou formou to bude hrazeno, protože se nejedná jen o samotný let k pacientovi , ale jeho následnou přepravu, tedy poměrně dlouhý let po českém území. Děkuji.
Já také děkuji a prosím pana ministra o odpověď.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Takže nemyslím si, že to je myšlenka, která by se úplně opustila do budoucna, ale musíme zkrátka zajistit, aby ten projekt fungoval a aby letecká záchranná služba byla zajištěna.
Děkuji za slovo, vážená paní poslankyně, za vaši interpelaci. Symbolicky jsem tu konferenci uspořádala v psychiatrické léčebně v Bohnicích, tam v takové nějaké budově bývalého divadla, byl u toho i pan psychiatr Nešpor. A řekla jsem tam jednu věc. Vykázaly je z center a z takovýchto frekventovaných míst, z blízkosti škol. A přesto - Ministerstvo financí respektuje nález Ústavního soudu, který říká, respektujte při vydávání povolení názor obce. To znamená, respektujte její vyhlášku. A přesto třeba v Praze, je to Praha 2, jenom pro vaši informaci, kde je nula, prostě není tam. Dnes je tam knihovna. A je to opravdu výsledek práce Ministerstva financí toho minulého období. Byla zrušena ta zakázka, nám se to podařilo vysoutěžit.
Každý z nás samozřejmě máme v okolí někoho takového.
Děkuji, paní poslankyně. Výstupem budou potom reporty a analýzy potřebné pro výkon dozoru a kontroly nad hazardními hrami. Smyslem vyhlášky je především sjednocení roztříštěné praxe jednotlivých provozovatelů a zajištění, aby byla veškerá relevantní data evidována, předávána příslušným správním orgánům.
Vážený pane ministře, k 15. květnu by měla česká vláda obdržet zprávu o rozsáhlém auditu Evropské komise, který měl prověřit možný střet zájmů pana premiéra Babiše. Chtěla bych vás tímto požádat, abyste se zasadil o zveřejnění této zprávy ještě před konáním voleb do Evropského parlamentu. Dle mého názoru by se měla česká veřejnost s touto zprávou seznámit. Vážený pane ministře, zveřejníte tuto zprávu české veřejnosti, jakmile ji vláda obdrží? Jak se k tomu stavíte? Děkuji za odpověď.
Děkuji. Jelikož pan ministr není přítomen, bude na vaši interpelaci odpovězeno písemně. Dalším v pořadí je pan poslanec Černohorský na paní ministryni Martu Novákovou.
Děkuji za slovo. Pokud ano, kde případně na stránkách ministerstva můžeme tyto informace dohledat?
Vážená paní ministryně - či vážený pane ministře, záleží na době, kdy toto někdo bude číst - zabývalo se Ministerstvo průmyslu příležitostí rozvoje průmyslu, pokud by v České republice byly plně legalizovány všechny druhy konopí, tedy nejen pěstování, ale i jeho zpracování a obchodování s ním? Pokud bychom byli první v Evropě, přitáhli bychom průmysl s tímto spojený - nejen farmaceutický, ale zejména kosmetický a další. Dle mého odhadu by šlo o miliardy. Máte nějakou analýzu?
Děkuji. A poslední interpelace - pan poslanec Lukáš Černohorský na pana nepřítomného ministra Jana Hamáčka.
Dlouhodobý nedostatek policistů v hlavním městě Praze a Středočeském kraji má za následek to, že zde slouží policisté z Moravskoslezského kraje.
Děkuji. Opět bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně. Konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.
Již v roce 2013 tu byly dva návrhy na legalizaci, které nebyly podpořeny. Takže nebudu uvádět žádnou škatulku. Vždycky tito lidé chtějí zůstat v anonymitě. To jsou prostě fakta, která asi všichni tady víte. Podle mě to nemá řešení. Jinak chci říct, že miliardy by to určitě nepřineslo do rozpočtu.
Děkuji. Já si dovolím, jenom jsem si vzpomněl, že témata se oznamují až v 11 hodin, takže nevím, kolik z těch 130 kolegů, kteří jsou omluveni, si je stihlo projít, nebo ne. A dovolím si ještě podotknout, že v roce 2013 existovala Pirátská strana již přes tři roky. Prosím.
Já jsem stejného názoru, že to určitě miliardy nepřinese. A i tak si myslím, že tedy v opozičních lavicích tady sedí opravdu velmi málo.
Prosím.
Ano, paní poslankyně, máte pravdu. Tam velice často hraje roli to, že ty ženy jsou třeba v tíživé sociální situaci. Dost často to souvisí s násilím, s drogami. Takže samozřejmě to jsou všechno důvody, proč zůstávají z velké části v anonymitě a v ilegalitě. Odhad. Takže je třeba počítat ale s tím, že část těchto osob již dnes příjmy z prostituce daní pod záštitou jiné živnosti, což by celkovou částku snížilo.
Já také děkuji, a než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak jsou zde dvě omluvenky. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Sice tady oceňuji, že se jménem Ministerstva kultury rozhodl reflektovat soustavné selhávání Ministerstva kultury v oblasti památkové péče, tímto výrokem však jasně otevřeně přiznal, že k těmto selháváním dochází.